Stejně tak jako zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To znamená, v zásadě všechny věci, ke kterým stejně dřív nebo později dojde, tak to jsme tenkrát navrhli my. Vy jste nám to neschválili, smetli jste nám to ze stolu a prosadili jste si na sílu to, co my vlastně teď dokončujeme, ten proces. Tenkrát to byl začátek, to bylo to první čtení - 3. května. A já tady o tom hovořím proto, že už tehdy jsem říkal v zásadě to, co budu říkat nyní, jenom to rozšířím o jeden aspekt nový. A vy jste kritizovali předchozí vlády za to, že se schválil státní rozpočet s parametry, které nejdou naplnit v té chvíli, u kterých je potřeba třeba změnit zákon mimo jiné. Jak můžete počítat ve státním rozpočtu s těmi prostředky, když nevíte, kdy ten zákon schválíte? A jak se to posouvá, tak tam pak načítáte ty pozměňovací návrhy, aby to mělo skutečně těch 14 miliard parametrů (?). A kdybyste to nestihli do konce srpna a bylo by to schváleno v září, tak už vám těch 14 miliard tam fungovat nebude. Také že přicházíte s novelou zákona o státním rozpočtu a ty změny tam přijdou. A to je ta změnová věc. A teď je tady nová v tom mezidobí, nová okolnost, a to je ten extrémní nárůst cen energií. Na začátku, když jste s tím přišli jako s nějakou politickou vizí, tak tam tyto věci nebyly. Ale ta situace se mění. A já jsem vám už tenkrát tady vyčítal, že vy na to vůbec neberete ohled. Že vy těch 14 miliard ve státním rozpočtu ušetříte, tady je vezmete, abyste je tam případně, když dojde na má slova a slova mých kolegů, abyste je tam zase složitě vraceli. Mě zajímá názor odborného ministra, protože to se týká vlastně prostředků v jeho gesci, když bych to takhle řekl, byť to tady předkládá od začátku ministr financí.
Počet onkologických operací na počátku klesl o 29 milionů celosvětově. To není strašení, to není můj výmysl, to jsou výsledky mezinárodních studií, na které my musíme reagovat, a ve svém důsledku ta reakce bude něco tedy stát. Musím říci, že v podstatě ten velmi problematický průběh pandemie v celém světě v podstatě vede v úvahám, a všude na světě, o restrukturalizaci resortu a nabízených služeb a jednoznačně klade akcent na prevenci všeho druhu. Kouření, obezitu, alkoholismus.
Máte dvakrát deset minut. Prosím, máte dalších deset minut.
Budu citovat kolegu senátora Krause: Kratšími termíny výkonů s nabídkou jejich provádění o víkendech. Tato činnost by musela být vykázaná jako služba, poté povinně následuje odpočinek personálu. Jinými slovy by vyvoleným byla nabízena nadstandardní péče o víkendech, logicky by personál v týdnu odpočíval a pro nevyvolenou část populace by se termíny dále prodlužovaly. Ochlazení ve zdravotnických zařízeních přibližně o čtyři stupně se nepochybně promítne do zhoršení zdravotního stavu jak nemocných, tak personálu. Teď bych ještě stručně zmínil dvě agendy. První je naplnění vládního prohlášení. Kde jsou sliby? Kde je kontrola kvality? Kde je reforma výuky? Redukce byrokracie? Akcent na výzkum? Jaký je přínos nového ministerstva na výzkum? Výzkum v oblasti medicíny postrádá dedikovaného kompetentního zapáleného náměstka. Víra se bez zapálení nedá dělat. Není na koho se obrátit, není tady motivační prostředí. Já znám ty databáze, umím číst ty databáze, bohužel tak tomu je. A ke kvalitě řízení resortu nepřispěje ani redukce financování samotného ministerstva a jeho přímých agend. Náš návrh byl 24 miliard, realita je 18 miliard, pro příští rok 17 miliard. Klesají náklady na ÚZIS a lůžkovou péči, a logicky zásadní úkoly obsažené ve vládním prohlášení nebude možné realizovat včetně příslušné prevence. No a smutným příběhem je aktivita vedení resortu v rámci předsednictví v Evropské unii. Já vím, o čem mluvím, protože medicínskou Evropu dobře znám a jsem ve svém oboru možná jediný Evropan, který byl prezidentem jak evropského, tak světového kongresu, a mezinárodních konferencí jsem organizoval bezpočet. Stejně tak tam nebyl pozván jediný opoziční poslanec, ale ani onkologické špičky včetně vedení odborné společnosti. Opravdu mě to mrzí, je to zbytečné. Jako absurditu vidím to, že vůbec nevidím nikde odborný program. Na počátek a k podstatě věci. Celkovou neradostnou výše popsanou situaci jen částečně a dočasně může kompenzovat vysoká empatie, kvalita a nasazení zdravotnických pracovníků, kteří se ovšem za své nasazení dočkají reálného demotivujícího až drastického poklesu příjmů. Jedinou cestou bude okamžitá změna rozpočtu a vedení resortu to dobře ví. Doufám, že jsem snesl dostatek důkazů plně odůvodňující naše opětné a definitivní odmítnutí navrhované normy.
Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Kamala Farhana a připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Šlo o 86 000 vstupů. Uvedla to Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Jsou to Syřané, Afghánci, Egypťané, Bangladéšané, Tunisané, Nigerijci a občané Konga. Když tam stejně nic neděláte? Vůbec žádný přínos pro občany. Ale to není pravda. No protože vy plně jedete tu politiku Evropské unie a jste servilní, tak proč byste o tom mluvili? Proto to tady musím navrhovat já za SPD. A my prostě chceme chránit naši vlast. Chceme chránit české občany a naše rodiny. Děti, přátele i majetek občanů České republiky. Já to vím. Akorát to bude čím dál horší pro Českou republiku a pro české občany a to mi prostě leží na srdci, protože já bych chtěl, abychom žili v prosperující bezpečné zemi.
A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Dovolte mi, abych navrhl také dva body. Ono už se o nich dneska tady mluvilo, ale mně leží na srdci, protože si myslím, že jsou to body, které rozhodly i u nás v hnutí SPD o tom, že jsme se přiklonili k vyvolání nedůvěry vládě, a jsou pro nás zásadní. Skandál okolo jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky se dále prohlubuje. Mlejnek, to už jsme tady slyšeli dneska několikrát, je dlouhodobě napojen na mafiánské skupiny Michala Redla, a navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN. Premiér Petr Fiala tu situaci nedokáže řešit, čímž podle našeho názoru v podstatě zavírá oči před možným kriminálním jednáním. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana. Ale to pravděpodobně pan premiér udělat nechce, protože by ohrozil fungování celé vlády, kdyby hnutí STAN odešlo z této vlády, tak by samozřejmě ztratila většinu v poslanecké většině a byl by to pro tu vládu problém. Na to ale vedoucí pražského Vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová, která vyšetřování dozoruje, však prohlásila, že o této údajné Mlejnkově pozitivní roli nic neví. Dozorující státní zástupce o tom nic neví, ale budiž. Já si myslím, že to věděl příliš dobře, protože tam chodil pro ty zakázky, jak sám říkal. Jestli to byly zakázky Dopravního podniku, nebo jestli to byly zakázky jiných organizací, v kterých sedí hnutí STAN. To si myslím, že by bylo zajímavé. A já jsem přesvědčen, že to, jak tady o tom mluvíme, že už je to nedůstojné. Premiérovy podle všeho nepravdivé výroky tak dále prohlubují už tak otřesenou důvěru veřejnosti ve vládu, spravedlnost a tajné služby a podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, také ohrožují bezpečnost státu. Navíc se ukazuje, že Petr Mlejnek dokonce ani nesplňuje kvalifikační požadavky. To ale víme.
Kam se člověk podívá. Jenom výčtově: Teritoriální nedostupnost zdravotní péče. Nedostatek zdravotního personálu. Špatné hospodaření nemocnic. Zbytečná vyšetření v rámci alibismu zdravotníků. Předražené přístroje. Narušená, slabá až kulhající primární péče. Sedm zdravotních pojišťoven bez konkurenčního prostředí. Přenechání lukrativních činností, lukrativních se myslí těch, které jsou zvlášť hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nevýhodné pronájmy a smlouvy na dodávky a subdodávky veškerého materiálu, nesmyslné, nekoncepční kroky nebo nákupy a změny v systému z centra. Přizpůsobení systému politikům, místo aby se zdravotnictví přiblížilo lidem, občanům, pacientům a voličům. Neefektivní využití systému, zbytečné provozy a naopak nedostatek jiných. Na jedné straně nedostatek kvalifikovaných odborníků a profesí ve zdravotnictví, na druhé straně zbytečné investice do zvyšování kvalifikace, které ale nepřinášejí žádný efekt. Mizení vratek od dodavatelů léčiv ze systémů. To je základní problém zdravotnictví. Omezení zbytečných až luxusních výdajů včetně drahých nájmů nebo nemovitostí zdravotních pojišťoven. Absurdní jsou drahé paláce s luxusním vybavením těchto zdravotních pojišťoven v porovnání s pražskými nemocnicemi některými a prostředím pro pacienty i zdravotníky. Skutečně tristní stav financování zdravotnictví však prokázala až covidová pandemie, hlavně uplynulé covidové vlny, které se postaraly o to, že minulá vláda musela dosypat do resortu desítky miliard ročně navíc. Zdravotnictví zatím funguje za cenu překračování zákoníku práce a nízkých platů. Odpovědná práce zdravotníků nepřipustila, aby se v podfinancovaném zdravotnictví zásadně snížila dostupnost a kvalita zdravotní péče, za což je třeba zdravotníkům poděkovat. Proto se v SPD domníváme, že je třeba udělat hlubší a zásadnější reformu zdravotnictví a jako první krok zabránit vyvedení 14 miliard korun. Děkuji za pozornost.
Poprosím další přihlášenou, v tomto případě paní poslankyni Karlu Maříkovou. Máte slovo, paní poslankyně.
Já tedy dám hlasovat tak, jak byly předneseny procedurální návrhy. S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s oběma procedurálními návrhy jsme vyslovili souhlas. Omlouvám se vám, paní poslankyně. Hluboce se omlouvám. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Takže pokud s tím vláda nedokáže nic dělat, tak já tvrdím, a to proč to navrhuji, tvrdím, že tady hrozí katastrofa, že hrozí hluboká recese českého průmyslu, hospodářství, zemědělství, potravinářství a samozřejmě s tím vším hrozí i růst nezaměstnanosti a porušení sociálního smíru. To jsou velmi důležité věci, proč tady navrhujeme tu mimořádnou schůzi, proč navrhuji mimořádný bod a proč chceme také hlasovat o nedůvěře vládě. Protože to vláda nezvládá. To je jednoduchá věc. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji.
Budeme hlasovat i o zařazení.
Takže Vláda nezvládá řešení energetické krize. A nyní s přednostním právem vystoupí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Dovolte, já bych chtěla dnes na jednání řádné schůze Poslanecké sněmovny navrhnout bod na téma s názvem Energetická krize a chtěla bych ho zařadit pevně jako bod číslo 2 dnešního jednání. A teď mi dovolte, abych ho odůvodnila, i když si myslím, že už ze samotného názvu je zřejmé, o co konkrétně mi jde. My se setkáváme tady na půdě Poslanecké sněmovny v období, kdy má Česká republika podle posledních údajů zveřejněných Eurostatem za červenec 2022 po pobaltských zemích největší míru spotřebitelské inflace měřenou harmonizovaným indexem spotřebitelských cen z celé Evropské unie. A pětikoalice to pravděpodobně chce dotáhnout až sem. Zřejmě si to zvolila jako svůj vzor. Také další naši sousedé mají úroveň inflace znatelně nižší, než máme my. Ale skoro poloviční míra inflace v EU oproti naší inflaci zcela jasně naznačuje, že situace českých domácností a českých firem je i v tomto celkově špatném stavu v celé EU mimořádně špatná. Z toho pro mě vyplývá, že zřejmě současný kabinet Petra Fialy hodil české občany přes palubu. Někdy mám pocit, že někteří kolegové vnímají tato čísla jen jako zajímavá čísla do televizních rozhovorů, ale již nevnímají, co za těmito čísly skutečně stojí. Dovolte mi tedy vám tato čísla přiblížit. A s těmi lidmi jsem diskutovala na těch náměstích, na těch mítincích. Mladí lidé mluvili o tom, jak se jim vytratil sen o vlastním bydlení. Slyšela jsem od lidí, jak reálně chudnou, jak jsou vystrašeni z přicházejícího období a jak ztratili důvěru v tuto vládu a ztrácejí důvěru v tento stát. Tvrdá čísla, dohledatelná v oficiálních zdrojích Ministerstva financí.
Na jaké sjezdy jezdí fyzicky. Fyzicky tam jezdí do Německa. Tuto deklaraci podepsal Franzel, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v pražských Kobylisích. To je neuvěřitelé! Zawadil, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby. Schreiber, bývalý nacista. Nikoliv Okamura. Vám to vyhovuje! Protičeské názory! Do toho Německa jezdíte. Tak ale já půjdu dál, abychom se seznámili tedy znovu s tím, protože mi připadá, že na to asi už jsme trošku zapomněli, kdo jsou přátelé lidovců, jakou vyvíjí politiku, na čí jsou straně. Takže podle hnutí SPD by prostě oficiální představitelé našeho státu neměli jezdit na taková setkání podle vás milých krajanů s nacistickou minulostí. A teď jsem vám chtěl říct ještě jednu věc. Takže času mám dost, můžeme tady být i v sobotu, jak budete chtít. Můžeme tady být i v neděli klidně. Tak teď je tady vlastně shoda. Ono proti lidem je i to, co jsem tady četl, i ten váš zákon.
Já připomenu, že jsme mezi rozpravou.
Ano, je tam normativ, ale až do jeho výše. To je důležité vnímat. To je ten posun. To je ta částka, která jde na tu podporu. Tato forma podpory funguje velmi efektivně, smysluplně a ten normativ, je tam určitá záklopka, aby nedocházelo ke zneužívání.
Zahajuji 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 33. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 17. srpna tohoto roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Vránu a poslance Pavla Žáčka. Prosím, dávám slovo.
Ze strany předsedkyně nebyla dodržena lhůta pro svolání mimořádné schůze. Ta lhůta je nepřekročitelná, je obligatorní. Dokonce zákonodárce tam ani nepočítal s tím, že by se to nestalo. Tam ani není obrana proti tomu, prostě ta schůze musí být do deseti dnů. Jediná obrana je, když nějaký poslanec namítne, že nedostal pozvánku pět dní předem, pak se o tom hlasuje. Já to vidím jako nebezpečný precedens, kdy je porušena desetidenní lhůta. Děkuji za pochopení.
Já samozřejmě nepodám námitku proti postupu předsedajícího, ale domnívám se, že před určením ověřovatelů nelze hlasovat o ničem - ani o procedurálním návrhu. Ověřovatelé jsou ti, kteří musejí ověřit tu schůzi, co se na ní odehrálo. A to je první krok podle jednacího řádu, který se musí stát. Všechna ostatní hlasování musejí proběhnout až potom. Kdyby se opozice chovala v minulém dni rozumněji, tak organizační odbor nám doporučoval, abychom vložili v nějakou chvíli schůzi.
Abych se vypořádal s poznámkou pana poslance Vondráčka, myslím si, že ten návrh je legitimní, a požádám, aby předsedkyně klubu hnutí ANO toto téma vzala na jednání grémia, abychom v rámci velkého grémia se s tím vypořádali. Ale poprosil bych vás všechny i vzhledem k pokročilé noční době o jistou vstřícnost, abychom tuto schůzi mohli přerušit.
Děkuji za slovo. Já si nemyslím, že byste mně neměl udělit slovo. Schůze byla zahájena. Já mám přednostní právo, mohu vystoupit kdykoli. Požádám i sněmovní legislativu, aby se k tomu vyjádřila, k tomuto postupu. A především bych jenom chtěla reagovat velmi krátce jednou větou na pana předsedu Bendu s tím, že já jsem si jeho slova přeložila: protože jste zlobili, tak my můžeme porušit jednací řád. Takhle jsem tomu rozuměla. Takže určitě budu chtít na grémiu, protože my budeme dál navrhovat mimořádné schůze, to je jeden ze základních nástrojů, které opozice má.
Pan předseda Výborný.
Můžeme tady ještě absolvovat přerušení prostřednictvím pana předsedajícího na pět minut. Pokud tomu tak není, tak ta schůze, ač byla formálně zahájena, tak nemůže pokračovat, a pak o tom musí rozhodnout politické grémium. Ale není to žádný trest ze strany koalice vůči opozici.
Jenom k tomu politickému grémiu - byl bych rád, abychom si na něm vyjasnili i otázku toho, jestli kdokoli smí vystoupit před tím, než jsou ustanoveni ověřovatelé. Já to pokládám za nemožné. Ověřovatelé, a všude se to tak dělá, na všech orgánech Poslanecké sněmovny, vždycky to tak bylo na schůzích Poslanecké sněmovny, vždycky to tak bylo, nejprve se ustaví ověřovatelé, protože to jsou ti, kteří mají posléze dosvědčit, jestli se tak stalo.
Vzhledem k tomu, že já za sebe se přikláním k výkladu, že to není specifikováno, tak budu rád, když se k tomu skutečně vrátíme na grémiu, aby to bylo jasné pro futuro, jakým způsobem při zahajování schůze budeme pokračovat. Děkuji za tuto kultivovanou diskusi.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě dnes před polední přestávkou. Upozorňuji, že pan zpravodaj Josef Bernard se omlouvá ze zdravotních důvodů a jeho místo zaujme paní poslankyně Hana Naiclerová. O této změně nemusíme hlasovat, protože projednáváme návrh zákona ve druhém čtení. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které zde mám nahlášenou jako první paní poslankyni Pokornou Jermanovou, a připraví se pan poslanec Šimon Heller.